To je poprvé něco, co je jednoznačně změřitelné. Tam zaostáváme extrémně mnoho. Pokud to u Pirátů stačí pouze na čtyřku, tak je to asi hodně dobrá škola, kterou máme.
Děkuji. Prosím máte slovo.
Tak matematické okénko. Takže to úplně takhle nefunguje. A druhá věc. Jako matematik se ještě vyjádřím ke grafům. Graf má znázorňovat nějaký jev a má to znázorňovat výrazně.
Děkuji vám, pane předsedající. Tím hlavním důvodem je ovšem fakt, že tento rozpočet dále zadlužuje příští generace. Považuji za alarmující nárůst nákladů na státní a veřejnou správu. Návrh sice počítá s rušením počtu tabulkových míst státních zaměstnanců, ale pouze těch neobsazených, takže ve skutečnosti nesnižuje počty ve státní administrativě a byrokracii. Vláda také počítá s náborem téměř 6 tis. nových státních zaměstnanců. Několik tisíc z nich má zaplnit místa tzv. asistentů pedagoga kvůli nesmyslné inkluzi ve školství. Náklady na inkluzivní vzdělávání tak raketově rostou na úkor likvidace daleko efektivnějšího speciálního školství. Vzniklo minimálně devět nových státních úřadů a institucí. Hnutí SPD trvá na zásadních úsporách při správě státu. Trvalé navyšování počtu pracovníků ve státní a veřejné správě vytváří umělý nedostatek pracovních sil a falešnou potřebu importu pracovní síly ze zahraničí. Vláda i nadále pokračuje ve zcela špatné sociální politice státu, jelikož se dávky hmotné nouze vyplácí nejen potřebným, ale také lidem odmítajícím pracovat. To je demoralizující a prohlubuje to sociální problémy. Neustále rostou i výdaje Ministerstva průmyslu a obchodu určené na podporu tzv. obnovitelných zdrojů, tedy i solárních parků hyzdících naší krajinu. Pro příští rok je to již 27 mld. korun, což odpovídá dvěma třetinám navrhovaného rozpočtového deficitu. Celková roční výše podpory obnovitelných zdrojů energie pro rok 2020 by měla dokonce dosáhnout téměř 48 mld. korun. To znamená, že dalších téměř 21 mld. korun zaplatí všichni koneční spotřebitelé ve stále se zvyšujících cenách energií. Navíc dvě třetiny našich pracujících občanů na průměrnou mzdu ani nedosáhnou. Lidem tak zbývá v peněžence stále méně peněz. Jedná se o přesuny v jednotlivých kapitolách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva obrany, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství. Jedná se zejména o návrhy rozpočtových opatření v oblastech snížených výdajů na inkluzi ve školství, prostředků plánovaných pro vojenskou operaci v Afghánistánu, podpory politických neziskovek, podpory politiky zaměstnanosti nebo podpory obnovitelných zdrojů. Vážené kolegyně a kolegové, tímto prosím o podporu našich pozměňovacích návrhů.
Já jsem se hlásila s faktickou poznámkou, abych reagovala na to, co tady říkal pan premiér. - Tak nevím. Co se týče obranného paktu nebo útočného paktu. Pověřil jste pana ministra Metnara, aby vyjednával změnu Washingtonské úmluvy? Aby se tedy změnilo to, co je meritem této kolektivní obrany? Za třetí. Může o tom vyprávět paní Šlechtová. Stačí připomenout, že ony peníze na zmíněné radiolokátory MADR, pane premiére, byly vyčleněny v rozpočtu - víte kdy? Proč nebyla doteď podepsána smlouva? Na to se ptejte, prosím pěkně, současného velvyslance v Izraeli, pana Martina Stropnického v Tel Avivu. A neříkejte nám tady něco, co není pravda a za co skutečně žádná vláda ODS nemůže a nemohla.
Děkuji za dodržení času. Děkuji za tuto faktickou poznámku. Musím poznamenat, že faktické poznámky nebylo možné uplatnit dříve. A nyní tedy pan poslanec Ferjenčík s přednostním právem se stanoviskem poslaneckého klubu Pirátů. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím, že s postojem Pirátů už do značné míry vystoupil předseda Ivan Bartoš. Já na rozdíl od pana Babiše nemám v úmyslu projednávání tohoto bodu obstruovat, takže zkusím být maximálně stručný. My jsme představili tři zásadní pozměňovací návrhy. Dva, které naopak tyto uspořené prostředky využívají. O tom bude podrobněji hovořit kolega Bartoň. To jsou ty naše zásadní pozměňovací návrhy. A ještě bych vás chtěl seznámit s doprovodným usnesením, které navrhujeme. Je to doprovodné usnesení pod písm.
A ta možnost tady je. Stejně jako investice do tzv. ONIV - ostatních neinvestičních výdajů. A pak také často tady hovoříme o zahraničních věcech a o tom, že tady nechceme migranty, dobře, tak to je takový už skoro úzus, a že budeme - ale vždycky následovala ta věta: Chceme pomáhat tam, kde je to potřeba. Na těch místech samých že je to pomoc nejúčinnější. Tento pozměňovací návrh také najdete pod mým jménem. Bylo by potřeba daleko víc, ale aspoň nějaká pomoc, lepší než žádná. A v oblasti kultury, i tam jsem se snažil, aby to nebylo na úkor státního dluhu, ale v rámci přesunu té kapitoly. Je to naše chlouba, tam jsou opravdu hlavy, které stojí za to podporovat. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za pozornost a moc prosím o podporu svých pozměňovacích návrhů. Věřím, že jsou uměřené a že vlastně korelují s tím, co říká programové prohlášení vlády. Znova zdůrazňuji, děkuji za všechno pozitivní, co se povedlo, ale zkusme k tomu přidat ještě něco víc, ať je to lepší.
Já vám děkuji. A je zde jedna faktická poznámka - pan poslanec Janda. Je to tak? Prosím, máte slovo. Další je do rozpravy přihlášen pan předseda Bartošek, připraví se pan poslanec Onderka. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo, za slovo. Chtěl bych vás poprosit o pozměňující návrh, který přesouvá 8 mld. pro Národní bezpečnostní úřad. Je to skutečně velmi důležité. Úřad, který vyhotovuje bezpečnostní prověrky, který skladuje utajované dokumenty. Osm milionů je skutečně mimo rozlišovací schopnost Ministerstva financí, přesto to udělá velký kus práce. Týkají se Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Opět částky, které jsou velmi nízké. Na druhou stranu kybernetická bezpečnost České republiky je naprosto zásadní. Oprosťme se od nějakých osobních animozit, které při interpelaci projevil pan premiér. Děkuji za pozornost a žádám vás o podporu svých pozměňujících návrhů.
Já vám děkuji, pane předsedo. A je zde jedna faktická poznámka, pan poslanec Munzar.
Děkuji, pane předsedající. A já bych jenom k tomu připomněl, že sám Andrej Babiš už v roce 2016 řekl následující na Český svaz bojovníků za svobodu: Kritika je obrovská. Samozřejmě se mi to nelíbí, necháme to řádně prošetřit, a pokud se to potvrdí, samozřejmě budeme proti tomu. Vy stále navrhujete dotace pro Český svaz bojovníků za svobodu. Teď vidíme, že jsou problémy a možná porušení rozpočtové kázně ve výši 900 tis. korun, přesto to navrhujete.
Vysvětlím jenom technicky. Je potřeba říci, že co se týče těchto finančních prostředků, tak tento pozměňovací návrh jsem podal proto, protože úprava platů byla až poté, co byl sestaven rozpočet. S paní ministryní jsme tuto záležitost komunikovali. Myslím si, že na to máme stejný názor.
Tak kandidátem číslo 13 České pirátské strany ve volbách do europarlamentu byl pan dr. Šalamoun, který je toho času asi největším českým odborníkem na moderní výklad autorského práva. A rozhodně nemá nic společného s žádným auditním orgánem Evropské unie. Takže bych chtěl pana premiéra nepřímo požádat, pokud něco vykládá do médií, aby si to nejprve nastudoval. Děkuji za pozornost.
Také děkuji a nyní prosím paní poslankyni Krutákovou, připraví se paní poslankyně Kovářová.
Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi, abych vás ve svém krátkém příspěvku požádala o podporu svého pozměňovacího návrhu. Můj pozměňovací návrh je veden jako B21 a týká se pozemkových úprav. Jistě jste si všimli, že je to již třetí pozměňovací návrh, který se týká pozemkových úprav, a z toho je tedy zřejmé, že se jedná o poměrně důležitou záležitost. Pozemkové úpravy jsou klíčovým nástrojem nejen pro systematické zadržování vody v krajině, ale také pro vytváření správných protierozních opatření, a je proto žádoucí jim věnovat dostatečnou pozornost a odpovídající finanční zdroje. Tyto zdroje však v posledních letech stagnují. V programovém prohlášení současné vlády se dočteme - cituji: Opatření proti suchu a snahu o zadržení vody v krajině považujeme za věc nejvyššího veřejného zájmu. Finančně podpoříme a zjednodušíme povolovací proces při obnově nebo vybudování tisíců menších vodních nádrží v krajině, stovek nových zdrojů pitné vody pro obyvatele, podpoříme rovněž inovativní způsoby likvidace odpadních vod, například domácí čistírny odpadních vod, a opatření umožňující náhradu pitné vody za dešťovou tam, kde je to možné. Zajistíme lepší legislativní i věcnou ochranu vodních zdrojů a především zdrojů pitné vody. A dále pokračuji v citaci: V rámci prioritního veřejného zájmu přispět na území České republiky ke zvýšení ochrany před povodněmi a k přípravě i realizaci opatření proti suchu a nedostatku vody, a to i s ohledem na budoucí generace. Z tohoto důvodu jsem přesvědčena, že můj pozměňovací návrh je plně v souladu s programovým prohlášením a sliby vlády, a prosím tedy o jeho podporu. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Je jasné, že jediným reálným benefitem pro učitele je právě ono navýšení platů a výše jejich odměn, zatím jiné benefity nejsou. Myslíme si, že úroveň vzdělávání v České republice je pro nás důležitá. Takže tímto vás prosím, abyste podpořili tento pozměňovací návrh, neboť toto navýšení je investicí do budoucnosti a dálnicí k prosperitě. Je to ve výši 4 miliard korun a směřují do Státního fondu dopravní infrastruktury. Já s tímto nebudu polemizovat, ale pravda to úplně není. Také jsme ovšem zaznamenali, že tento dotační titul přestože se velmi osvědčil, dále je neustále žádaný, protože kapacity pořád chybí a je potřeba velkých investic především v těch menších obcích, tak jsme se dozvěděli, že ten dotační titul nebude již letos vyhlášen. Ale pan premiér dnes konstatoval, že názor změnili a že v tom dotačním titulu budou pokračovat. A mohu říct takový případ z mé obce Chýně, kde jsem se dozvěděla, že v příštím roce bude chybět více než sto míst v mateřských školách pro tříleté děti, které by měly mít garantované místo v mateřské škole.
Vážené kolegyně, kolegové, ve třetím čtení bych chtěl za hnutí SPD jako spolupředkladatelé zákona vyzdvihnout naprostou vzornou spolupráci státní správy s komerčním subjektem nebo subjekty. Banky se v podstatě postarají o propagaci celého systému a dají občanům kompletní návod, jak bankovní identitu používat a maximálně používat pohodlí komunikace se státní správou přes osobní počítač. Za pomoci banky pak půjde vyřídit podání daňového přiznání, zaplacení sociálního pojištění, ale i zjistit počet bodů, které má řidič vázané ke svému řidičskému průkazu. Ke komunikaci se státní správou dnes slouží datové schránky či elektronická občanka. Obojí má však jen malá část populace a obě tyto služby mají celkem krkolomné postupy při používání. Jak jsme již mnohokrát zdůraznili, při použití bankovní identity bude každý, kdo má dnes internetové bankovnictví, mít automatický přístup ke službám státu. V této chvíli bych chtěl vzpomenout na zkušenosti skandinávských zemí, které jsou v provozování bankovní identity patrně nejdále. Bankovní identita zde začala fungovat počátkem nového tisíciletí. Velkou inspirací je Norsko, kde lidé mohou svou elektronickou bankovní identitu použít nejen pro čerpání služeb státu, ale třeba se i objednat k lékaři, a asi nepříliš vítanou možností je i možnost požádat touto formou o rozvod. Na tomto místě chci zdůraznit, že banka navíc neuvidí nic než to, že klient se do nějakého portálu státní správy přihlásil. Bez dodatečného počtu reálných uživatelů totiž nikdy nebude možné dosáhnout plošného využívání těchto služeb. S tím nelze než naprosto souhlasit. Je k nim ale zapotřebí počítačový program, čtečka, a aktivně je využívají podle důvodové zprávy jen desítky tisíc lidí. Počet pěti pinů nutných k tomu, aby byly aktivovány všechny funkce elektronického občanského průkazu, je spolu s procedurou vyžádání elektronického podpisu včetně jeho nahrání do čipu elektronického průkazu odrazující a pro mnoho občanů nepochopitelná komplikace. Právní úprava upřesňuje i podmínky pro omezený přístup bank do základních registrů. Pozměňovací návrh upřesnil a omezil informace, které mohou banky z veřejných rejstříků získat. Úřad pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační služba, tedy civilní rozvědka a kontrarozvědka, měly k původnímu návrhu výhrady. Elegantní vyřešení identifikace při vstupu do Portálu občana nebo portálu Moje daně a dalších portálů je při vysoké úrovni základní bezpečnosti přístupu k elektronické komunikaci se státní správou velice vítaným přínosem tohoto zákona. Po schválení tohoto zákona již nic nebrání široké aplikaci Sněmovnou nedávno schváleného zákona o právu na digitální službu. Teď bude pomyslný míč na straně vlády a státní správy, která musí jednotlivé agendy vystavit na portálu a umožnit občanům vyřizování komunikace se státní správou při využití oprávněnosti přístupu užitím bankovní identity v internetovém bankovnictví, což za SPD plně podporujeme.
Pěkné ráno, děkuji za slovo. Já vám děkuji, děkuji předkladatelce za podporu a děkuji všem ostatním, že toto doprovodné usnesení podpoříte.
Čili tímto způsobem bychom obejmuli všechny čtyři zákony, kterých se to týká.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji odpolední blok jednání schůze Poslanecké sněmovny. My jsme přerušili vystoupení pana předsedy Ivana Bartoše, který vystupoval s přednostním právem. Tak pane předsedo, máte slovo, prosím.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, paní ministryně, pane předsedající. Já bych mohl navázat na tu část, která byla dopoledne, ale říká se "čo bolo, to bolo". Protože politika, kterou v tuto chvíli dělá vláda Andreje Babiše, je špatná. Já bych tady mohl hovořit také velmi dlouho o jednotlivých kapitolách rozpočtu, ale nebudu to dělat jako pan premiér. Nalijme si čistého vína. Vytváří se tím způsobem, že se vezme rozpočet z minulého roku, překopíruje se, podívá se, jaké změny jsou třeba v daňové politice, jak roste ekonomika, a pak se prostě navýší ty kapitoly tam, kde to bolí, nebo co lidem zrovna vadí. Řešíme kůrovce - jak říká pan Babiš, nacpeme tam ty peníze, a ono se něco stane. Když tady budeme dnes hlasovat o rozpočtu, tak nehlasujeme o rozpočtu. V podstatě hlasujeme o tom, zda jsme spokojeni s politikou vlády, která řídí Českou republiku, s politikou vlády ANO, ČSSD s podporou komunistů. O tom dnes tedy skutečně budeme hlasovat. Ono se to totiž projevuje i na tom způsobu, jakým je sestavován ten rozpočet, zejména na stránce příjmové. Tato vláda si zvykla, že existuje řada bezedných kapsiček v České republice, u firem, u občanů, v různých rezervách, a zvykla si na to, že tyto zdroje používá jako jednorázové příjmy, aby mohla platit za praktický provoz České republiky. Když se podíváte třeba na věci, které dnes i rezonovaly v Senátu, kde zatímco pan premiér Babiš tady hovořil o tom, že jeho vláda nezvyšuje daně, tak paní ministryně Schillerová byla v Senátu obhajovat daňový balíček, ve kterém se daně zvyšují, tak tam zazněla kritika, která si myslím, že je fakt zásadní: ten rozpočet počítá na příjmových stránkách s věcmi, které ještě nejsou ani schváleny. Já bych třeba zmínil to pozdržení vratky DPH firmám. Ten návrh zákona ještě nebyl ani ve Sněmovně. A kdybychom byli velkými optimisty, tak začne platit až v roce 2021, a to začne platit ten zákon. Vůbec to neříká, zda ty firmy v danou chvíli budou ochotny tu jednu z nejvyšších daní, kterou navrhuje tato vláda, platit. A já bych takhle mohl pokračovat. Mě neustále někdo oslovuje: co proti tomu Andrejovi Babišovi máte? Vždyť on přidal důchodcům 900 korun tento rok. A tak to přece není! My všichni v Poslanecké sněmovně jsme schválili navýšení důchodů o 200 korun a těch 700 korun se přece navyšuje automaticky podle valorizačního mechanismu, tak jak nám roste ekonomika. Já si myslím, že Česká republika si zaslouží jasnou vizi. Ne nějaký potenciál, plán, nějaký rozpočet, který je prostě flikovaný každý rok na to, co zrovna vychází v průzkumech, že lidi nejvíce zajímá nebo kde jim to chybí. Já bych chtěl, aby ten rozpočet řekl, kde Česká republika ve výhledu bude za dva roky, za čtyři roky, za pět let. A já znovu opakuji to, co jsem řekl na začátku. Nalijme si čistého vína. My zde nehlasujeme o rozpočtu, nebo nebudeme hlasovat o rozpočtu na následující rok, ale skutečně toto hlasování je hlasování o tom, zda jsme spokojeni s vládou Andreje Babiše, ANO a sociální demokracie s podporou komunistů, zda jsme spokojeni s tím, kam tuto zemi vede. Piráti s tím spokojeni nejsou, a proto my nepodpoříme návrh rozpočtu na následující rok.
Já bych jenom chtěl říci, že mám přihlášky sice na faktické, ale ona není otevřená rozprava.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, s přednostním právem vystoupí pan místopředseda Okamura.
Chtěl bych ocenit práci Ministerstva financí, že jsou schopni na korunu dopočítat vládní rozpočtovou rezervu. Průřezově, tudíž to znamená procentuálně z každé položky. My jsme připraveni přijmout výsledek hlasování, ale myslím si, že jsem ukázal, že ty návrhy hlasovatelné prostě jsou. Tady jsem uvedl věci na pravou míru.
Já vám děkuji, pane předsedo, a ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě ve třetím čtení k tomuto bodu. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych samozřejmě paní ministryni pustil, ale dohodli jsme se, že to necháme takto na závěr. Nejprve vaším prostřednictvím k sociální demokracii asi, mám takový pocit, tady rozložené na jednotlivé atomy. Pravdou je to, že tyto věci si skutečně měli dohodnout v rámci nějakého koaličního jednání, koaliční rady, a pak by to dávalo nějaký smysl. Ale my jsme připraveni, a říkáme to od začátku naprosto kontinuálně, jsme připraveni podpořit zvýšení platů učitelů tak, jak to nakonec bylo slibováno, a je jenom věcí jednoho konkrétního dalšího poslance i vládní koalice, zda toto podpoří. A druhá věc, kterou mám na srdci, a tady bych rád, kdyby i paní ministryně financí a vicepremiérka mohla poslouchat, protože to směřuje k ní. Já vím, samozřejmě, to vůbec ne, ale to se týká drobné věci a to je ta dotace Českému svazu bojovníků za svobodu. Ale mě zajímá jedna jediná věc. Kdyby kterýkoli spolek na obci, městě nebo na úrovni kraje, na úrovni města, obce nebo kraje požádal o dotaci, jakoukoli dotaci, a neměl řádně vyúčtovanou dotaci z roku předešlého, dostane jedinou korunu z té žádosti? Opravdu se na to velmi vážně ptám, protože to považuji za věc, která souvisí s tím, zda přistupujeme ke státnímu rozpočtu s péčí řádného hospodáře.
Já vám děkuji a vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky.
Dobrý večer. Ani jednou. Tak prosím neučte někoho jiného, jak má dělat politiku, když my dlouhodobě díky paní Valachové navyšujeme platy učitelům a neděláme ta opulentní gesta, která tady vy předvádíte.
Nyní paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou. Další faktická, pan předseda Bartošek se hlásí z místa.